Nyní ho chcete odložit. Ty samozřejmě potřebujeme jako sůl. Takže jsem rád, že alespoň zde se výstavba urychlí. Ale bohužel, do této kategorie nepatří bydlení. Nedostupnost bydlení je skutečným problémem. Jiná cesta z této krize bohužel nevede. Zatímco nové dálnice poběží podle nového stavebního zákona, bydlení se bude řídit tím starým, který nás do této situace dostal. Místo jednoho zákona budeme mít dva. Přijde vám to jednodušší, transparentnější, jak se tady často opakuje? Nový stavební zákon řeší taky například zastupitelnost úředníků. Že toto nefunguje, je zásadní problém, který jsem mnohokrát řešil i jako starosta obce. Je to chyba systému, který zde funguje, a vy ho chcete prodloužit. Na těchto samostatných stavebních úřadech pracuje přes 13 000 lidí, ovšem těchto 13 000 lidí je mezi sebou nezastupitelných. Tohle zastavujete.
Děkuji za slovo.
My jsme od začátku upozorňovali na vážné problémy, tady zaznělo z úst pana místopředsedy Havlíčka, že to bylo se všemi vykomunikováno. Stát v mnoha případech dělá věci objektivně hůř, dělá je déle, dělá je formalistněji. Opak je pravdou. Hrozí, že můžeme propadnout do mnohem většího formalismu. To je cesta, kterou jsme se vydali. Nepotřebujeme je stěhovat do nového superformálního stavebního úřadu. Tohle pokládám za velmi důležité, a ta cesta, kterou jsme prodiskutovali, která z velké části je úplně společná. Jeden konkrétní příklad. Bohužel, došlo k podání ohledně systémové podjatosti a v ten okamžik rozhodoval centrální orgán, ústřední orgán státní správy o tom, komu bude ten případ přidělen. Rozhodnutí o tom, když to nemá rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy ani Krajský úřad Středočeského kraje, kdo by se s tím vypořádal? Do 30 dnů je zákonná lhůta. A víte, jak dlouho to bylo? Čtyři měsíce v situaci, kdy to byl společný zájem. A to je jeden z mnoha případů, kdy já tvrdím, že to nestojí v tom, aby to lépe dělal stát, prostě to nemusí lépe dělat stát. Ano, jsou případy, kdy to dobře nefunguje. Dostávám se do finále toho, co jsem tady chtěl v rychlosti povědět. Na nás opravdu je, abychom dokázali nalézt řešení, které bude pro klíčové partnery vhodné, kde ve prospěch občanů bude možné najít praktické řešení, jak zajistit výkon státní správy v oblasti stavebních řízení na úrovni měst, krajů a také státu. Je to chiméra.
Je tu opravdu velký hluk v sále. Velmi prosím, přeneste diskuse do předsálí. Prosím, můžete pokračovat.
Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije. Jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije předchozí úprava, to znamená původní zákon. Tato soustava má být podle přechodných ustanovení k novému stavebnímu zákonu postupně naplňována. Bude tedy zřízen Specializovaný a odvolací stavební úřad, nikoli však krajské stavební úřady. Nejvyšší stavební úřad bude zřízen pouze organizačně, jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj a vlastně to nebude samostatný úřad. Předložený návrh má obdobný obsah a účel jako zmíněný poslanecký návrh zákona. Provedeny jsou pouze úpravy formálního charakteru reagující na časový posun projednávání návrhu. Nový stavební zákon by se v případě přijetí novely použil pouze pro vyhrazené stavby, stavby s nimi související a stavby s nimi tvořící soubor staveb. Takový stav nelze považovat za správný.
Já vám tímto, paní zpravodajko, děkuji za vaše úvodní slovo a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem... Do obecné rozpravy nyní tedy může paní poslankyně vystoupit, Klára Dostálová.
Výsledkem je komplikovaný, málokomu srozumitelný a prakticky všemi dlouhodobě kritizovaný stav orientovaný na vzájemně podmíněné formální procesy před věcnou podstatou, která podvazuje potenciál ekonomického, kulturního i společenského rozvoje České republiky a způsobuje frustraci prakticky všem, kteří se dostanou do styku s povolovacími procesy ve stavebnictví. Dokonce i řada nevládních organizací včetně environmentálních spolků sdružených v platformě Zelený kruh učinila již v roce 2015 veřejnou výzvu za spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách. V této výzvě doslova uvádí, že "současné rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá a roztříštěná pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů." Jiné řešení totiž prakticky neexistuje. Například již před deseti lety spojila zhruba polovina členských států zemí EU územní a stavební řízení do jediného povolovacího procesu. Snad všechny české politické strany ve svých programech deklarují potřebu změnit současný stav veřejného stavebního práva a zjednodušit a zrychlit povolovací procesy. Zároveň uvádí, že se pokusí změnit stavební zákon tak, aby byly stavební úřady zachovány na místní úrovni.
Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí paní Klára Dostálová.
Děkuji, děkuji. Já bych jenom opravdu v rychlosti zareagovala. Pan ministr tady hovořil o tisku 63, který předložili v prosinci. Jestli si dobře pamatujete, tak jsem právě upozorňovala na to, že je potřeba to projednat, zejména s právní obcí, protože tam skutečně to naráží na ústavní pořádek České republiky. A to, že je to právní problém, to vám řekl i váš samotný předseda Legislativní rady vlády. Takže Praha jako město to spolu s námi připravilo, měli jsme pozměňovací návrh, aby do toho ve finále pan primátor Hřib hodil vidle.
Neeviduji žádnou další faktickou poznámku. Vidím, že s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuju.
Děkuji.
Pokusil jsem se odpovědět na vaši otázku, jak to bude do budoucna. Většinu částí toho zákona tak, jak jsou, se snažíme zachovat.
Následovat by potom měl s přednostním právem pan předseda Fiala. Paní poslankyně, máte slovo.
Pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, to, co říkáte, to je něco jiného. Vy říkáte, že zákon lze novelizovat, o to se nikdo nepře. Ano, zákon lze novelizovat. Jestliže zákon je vydán, tak v něm lze dělat změny a dá se novelizovat, s tím nikdo nemá problém. To je ten problém, který vám tady říkáme, a snažíte se to schovat za to, že posouváte účinnost. To je ten problém, a proto jsem chtěla ty odpovědi, a proto jsem žádala o přestávku, aby mi bylo odpovězeno právě ministrem legislativy, který by mi na to odpověděl. To je jeho chleba.
Vážené kolegyně, kolegové, já tady mám také asi dva dotazy na pana ministra Bartoše. Jsem rád, že tady sedí a že nám na ně odpovídá. Teď je tam popsáno, kdy pan ministr předloží tu novelu a jak by si představoval, že to pojede dál. Ale nerozumím sdělení o potřebě novely. To je moje otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě je: když jsem si přečetl v Lidovkách v lednu, že součástí nové stavební legislativy by měl být také závazek úřadu dodržet zákonem dané lhůty, a pokud je prostě úřad nestihne, tak žadatel má štěstí a jeho požadavek by byl považován dle pravidla mlčení znamená souhlas za schválený.
Ten zákon nabyl pouze dílčí účinnosti. Odložení jeho dílčí účinnosti je tak legitimní a není nijak protiústavní. Žádná práva nebudou potlačena ani omezena. Takže je možné predikovat, že toto bylo očekáváním od stran současné koalice, že se tak stane. Tudíž, a dovolte mi si to odvodit i z výsledků voleb, odvozuji z toho i jakousi vůli občanů, že toto, což bylo deklarováno v minulém volebním období a bylo to i v jednotlivých programech obou dvou koalic, je logický krok, ke kterému se naše koalice nebo současná vláda uchýlila. Většinou se snažím hledat kontextuální články. Já jsem nikdy nic o tom, že by měla fungovat automatická povolení na cokoliv, nehovořil. Platí fikce souhlasu, ta už je platná, platí k některým vyjádřením, ke stanoviskům, neplatí třeba pro otázky životního prostředí nebo EU ochranu. Byl jsem dotázán, co bude ta přinesená změna. Národní plán obnovy máme ve zřeteli. On to je v řadě případ takový trošku danajský dar minulé vlády, neboť spousta věcí, které se nestihly udělat, tam spadly. Jenom k tomu environmentálnímu stanovisku. Tam se naše názory liší, a vzhledem k výsledku voleb tak i tato naše změna této změny byla předvídatelná.
Děkuji, pane ministře. Poznamenal jsem si tedy správně, že budete požadovat zkrácení lhůty na 30 dní, je to tak? V závěru se k tomu vrátíme.
Teď už opravdu v roli zpravodajky, tak mi dovolte opravdu velmi stručně shrnout dnešní debatu, která opravdu byla velmi výživná. Co je důležité, padly návrhy. Padl návrh na zamítnutí, padl návrh na přepracování, padl návrh na prodloužení lhůty na 75 dnů, padl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů a padl i návrh na přiřazení, pokud by ty návrhy nedopadly, i na ústavně-právní výbor. Proč? Máme spíše zrychlovat. Když je zákon dobrý pro stát, proč není dobrý pro občana? Odkládá se řešení černých staveb. Systémová podjatost trvá. Nedodržují se zákony České republiky, které jsou již v účinnosti. Není jasný soulad s ústavním pořádkem České republiky. Otevřeně se tady uznává retroaktivita.
Měli jsme zde jeden návrh na zamítnutí a druhý k dopracování. Ano, pan předseda Benda má slovo.
Pokud tento návrh byl takto podán, tak si myslím, že se musí nejprve hlasovat zamítnutí, pak teprve vrácení k dopracování, protože byl takto podán ten návrh.
Zamítnuto. A v tuto chvíli tedy budeme hlasovat o tom, že se předložený návrh vrací navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Také poprosím, abyste mi případně oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty. A nyní sdělení k omluvení neúčasti na jednání. O to požádali tito poslanci: Babiš Andrej - pracovní důvody, Jana Bačíková - pracovní důvody... Poprosím nicméně, poprosím o ztišení, je opravdu velký hluk v sále. To tedy byly prozatím došlé omluvy. A jelikož jsme do dnešního dne nezahájili projednávání bodu číslo 12, což je sněmovní tisk 137 - stavební zákon, tak bychom měli dnešní jednání, a to na základě rozhodnutí Sněmovny, zahájit právě tímto bodem. Dále bychom samozřejmě případně pokračovali dalšími body podle schváleného programu. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. A z pověření vlády tento předložený návrh uvede pan místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající. Cílem tohoto jednoduchého návrhu zákona je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a státních krajských stavebních úřadů. Zakotvením přechodného období dojde k zajištění dostatečného časového prostoru pro změnu struktury stavebních úřadů plánovanou institucionální novelou stavebního zákona a zároveň tak bude poskytnut dostatek času pro softwarové a materiální dovybavení obecních a krajských úřadů, u kterých bude podle připravované institucionální novely ponechána působnost stavebního úřadu. Předložený návrh zákona nám však také umožní v reálném čase připravit a projednat již zmíněnou institucionální novelu stavebního zákona ve skutečném konsenzu se samosprávami a kraji, s rezorty, jejichž dotčené zájmy byly přijatým návrhem potlačeny a i s odbornou veřejností. Já vám děkuji za pozornost.
A poprosím nyní paní zpravodajku, kterou je paní poslankyně Klára Dostálová, aby se i ona ujala slova.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění stavební zákon. Na základě výjimky bylo vydáno pouze stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Navržený zákon nový stavební kodex neruší, pouze odkládá zřízení stavební správy, a to jen částečně.
Základním komunikačním prostředkem bude integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. To jsou hlavní principy nového stavebního zákona. Jsou pouze v kostce, ale myslím si, že stojí za to, připomenout je a nechat proběhnout jeho účinnost tak, jak je nastavena.
Pane poslanče, děkuji, a poprosím dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Martin Kolovratník.
Já jsem z toho nechtěl dělat nějaké interpelace na ministra, které jsou ve čtvrtek, tak jsem se řádně přihlásil, a slibuju, fakt to bude stručný. Pane ministře, vy stále pracujete s termínem, že chcete odložit, že odkládáte část zákona, ale já tady chci upozornit, to je zásah do běžícího, do účinného, běžícího předpisu. V tom je ohromný rozdíl. Je to jistota, že bude tvořeno dobré právo, že nikdo nebude bez zákonných důvodů omezen ve svých právech, dále jistota, že bude šetřeno nabytých práv, že se každý domůže svých práv a konečně že bude spravedlivě postižen každý, kdo právo porušuje." Rozumí se jím takový stav, kdy jsou objektivní právo i subjektivní práva fyzických a právnických osob dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné." A teď ilustračně: "Tento princip brání například měnit daňové zákony v neprospěch poplatníků během účetního období." Dělá se to až od dalšího roku, nebo za rok a půl, nebo za někdy. To samé - ilustračně: "Měnit podmínky výběrového řízení po zaplacení vstupního poplatku nebo ta řízení neodůvodněně rušit a podobně." A můj výklad opravdu, pane ministře, je, že vy zasahujete do běžícího účinného předpisu. Jsem rád, že tady jenom nesedíte, že si to nevysedíte, ale že se s námi opravdu do té debaty pouštíte. Ale opravdu zodpovědně prohlašuji, nikde nikdy jsem nezaznamenal, že byste komentoval nebo vysvětloval právě ten změnový zákon a to propojení na těch 58 dalších, na tu integraci. A v jednom konkrétním vašem vyjádření já vidím rozpor, který to úplně ilustruje. Je to pohodlné, ale riskantní. Nechceme, aby pod naší zahradou začala továrna vypouštět odpadní vody." A teď: "Chceme naopak zachovat princip jeden úřad, jedno razítko. Stavebník podá úplnou dokumentaci na stavební úřad a o nic se nestará." Tolik konec citace, pane ministře, z vašeho Facebooku. Ale ve svých vyjádřeních mluvíte o jednom úřadu.
Pan předseda Fiala dává přednost panu ministru Bartošovi.
Vy jste v podstatě řekl, že měnit zákon, který je v platnosti, nejde, protože to je protiústavní. Tak si to vykládám já. Kromě NSÚ všechny navrhované změny budou do budoucna, takže ta změna prostě nastane. V ideálním stavu to bude jedna jediná cesta. Ptal jste se na integraci.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje ještě někdo přikázání jinému výboru jakožto garančnímu? Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh? Víme všichni, o čem hlasujeme? Takže zahajuji hlasování. Nyní tedy můžeme hlasovat o tom, že garančním výborem bude výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dávám tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Nejsem si jistý, myslím si, že byste měla jít k tomu pultu a měla byste to tam říci, ať je to formálně správně.
Velmi se omlouvám. Navrhuji ústavně-právní výbor.
Děkuji. Uznávám, ten můj předchozí návrh s garančním byl takový osvěžující. Teď to opravdu myslím vážně a prosím podporu hospodářský výbor.
Děkuji. Má ještě někdo nějaký další jiný návrh? Pojďme postupně, nejdříve budeme hlasovat o přikázání k ústavně-právnímu výboru. Kdo je pro? V tuto chvíli se ještě musíme vypořádat s dvěma návrhy, a to jsou návrhy na prodloužení lhůty na 75 dnů a naopak návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. Prvním z těch návrhů byl návrh na 75 dnů, takže budeme hlasovat o tom, jestli budeme souhlasit s prodloužením lhůty na 75 dnů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zahajuji tímto hlasování. Kdo je proti? Děkuji a tímto končím tento bod. A dovolte ještě, abych vás informoval o tom, že tímto přerušuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do úterý 5. dubna do 14 hodin. A připomínám, že v úterý 29. března v 10 hodin bude zahájena 17. schůze Poslanecké sněmovny.
Já jsem si opravdu velmi pečlivě dneska sledovala všechna vystoupení a já se tedy taky musím zeptat. Pan ministr, také použiji jeho větu: Co nabylo účinnosti, se nemění. Protože velmi podstatné k novému stavebnímu zákonu jsou vydání prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu.